To znamená, to, co se děje dneska, to, co dneska je nějaký počet lékařů na trhu, to má kořeny před zhruba jedenácti lety. Zjednodušeně: stát se rozhodl poslat peníze zavázané v balíčku cíleně na lékařské fakulty, aby mohly přijmout víc absolventů.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, obracím se na vás v záležitosti vámi avizovaných změn v programovém prohlášení vlády. Nedávno jste vy a vaši ministři v médiích opakovaně sdělili, že v letošním roce dojde k závažným změnám v programovém prohlášení vlády, což je zásadní vládní dokument, na jehož základě jste obdrželi důvěru Sněmovny, ale hlavně předtím i důvěru občanů, protože v programovém prohlášení vlády jsou obsaženy hlavní předvolební sliby vládních stran. Nyní tedy chcete tento dokument redefinovat a doplnit do něj i věci, které jste voličům a poslancům zamlčeli, případně jste slibovali jejich pravý opak, například zvyšování některých daní.
Děkuji. Nyní má slovo pan předseda vlády.
Vážená paní poslankyně, nejprve vás chci uklidnit v tom směru, že vláda žádné nové programové prohlášení nepřipravuje. My jsme připravili programové prohlášení, které obsahuje klíčové priority vlády, obsahuje určitý harmonogram, a s tím jsme předstoupili před Poslaneckou sněmovnu a na základě toho jsme také získali důvěru, toho jsme si vědomi. Ale u každého programového prohlášení, u každého dokumentu, u každé koncepce, a ví to všichni, kteří mají zkušenost s takovými dokumenty u jakékoliv instituce, dochází po prvním roce a po každém roce k určité aktualizaci, evaluaci. A navíc - a to si myslím, že tomu určitě rozumí každý - my jsme to programové prohlášení připravovali v jiném čase. My jsme ho připravovali v době, kdy jsme nemohli vědět, a nikdo to nemohl vědět, že budeme čelit důsledkům ruské agrese na Ukrajinu, že Evropa bude vystavena všem možným přímým i nepřímým vlivům a dopadům, které to má. Nemám informace o tom, že bychom do programového prohlášení se chystali vkládat něco, co jsme neslíbili občanům, a pokud by s tím někdo z kolegů přišel, tak s tím určitě nebudu souhlasit. Takže ve výsledku to se nakonec v žádném případě nemůže stát. A objevují se tu různé návrhy. Návrhy přicházejí i od jednotlivých stran vládní koalice, ale hlavně jsou tu návrhy, které předložili odborníci. Diskusi se nebraňme, diskuse je dobrá, návrhy zvažujme, ale prosím pěkně, to neznamená, že s tím přijde vláda. A k tomu já dodávám, a bylo to řečeno opakovaně: bez zásadních negativních dopadů na občany, a to je důležité. My jsme i takové úpravy, takové změny ve svém programovém prohlášení, na základě kterého jsme získali důvěru, měli, ale to, co zůstává a co chci potvrdit, je, že celkové daňové zatížení občanů se nezvýší.
Táži se paní poslankyně, jestli má zájem o doplňující dotaz? Pane poslanče, máte slovo.
Vážené kolegyně, kolegové, já mám dotaz na pana premiéra. Týká se to rozpočtu Kraje Vysočina. Jednotlivé příspěvkové organizace i kraj mají rozpočty udělané na zastropované ceny. Já bych se vás, pane premiére, chtěl zeptat, zda zastropování vydrží celý rok, zda plánujete, že vydrží celý rok pro obce, pro kraje, pro občany, pro firmy, protože v tuto chvíli nám tam leží půl miliardy korun. Jsou to vaši kolegové, kteří to navrhli do rozpočtu. Děkuji za odpověď.
Poprosil bych pana ministra Válka.
Děkuji, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, a vaším prostřednictvím, vážený pane poslanče. Nedělám to rád, ale musím to udělat. Zákon o pohotovosti byl přijatý v roce 2012, to víme, panem ministrem Hegerem, a pak osm let žádný ministr nic nedělal. Kdybych byl hodně zlý, tak řeknu hnutí ANO: mělo čtyři roky ministra, většinu ve zdravotním výboru, předsedkyni zdravotního výboru. Co jste pro zlepšení dostupnosti pohotovosti udělali? Odpověď by byla jednoduchá: Nic. Já jsem zahájil jednání s Asociací krajů, pozval jsem k tomu asociaci praktických specialistů, pozval jsem k tomu asociaci praktických lékařů pro dospělé a hledáme cestu, jak dál. Ta cesta - a víme to oba dva - není jednoduchá. Osobně jsem přesvědčený, že všude, kde je urgentní příjem, by současně měla být lékařská pohotovost. Ale pořád je to odpovědnost krajů. To bude velmi těžké. Praha má svoji polikliniku, ta má svoje stomatology. Jsem rád, že pan primátor stávající stále ještě Hřib se odhodlal ke schůzce, a doufám, že mně řekne, jaké plánuje řešení. Nicméně paralelně s tím stále probíhají jednání s hejtmany. A já si troufnu říct, že přijdeme na zdravotní výbor nejpozději do dvou měsíců jak s legislativními návrhy, tak s krátkodobým řešením. Moje ambice je, aby každý lékař sloužil aspoň jednu pohotovost jednou za měsíc. Jsem připraven debatovat s pojišťovnami o tom - a to si myslím, že je správná cesta - aby za to byli řádně odměněni. Abych byl spravedlivý, je to plod práce Vojtěcha Adama a tam jsem se na tom velmi intenzivně podílel z rady poskytovatelů. A chtěl bych, abychom na tyto urgentní příjmy navázali pohotovost. Domnívám se, že většina kolegů s tím bude souhlasit.
Jeden je analýza připravenosti České republiky čelit závažné dezinformační vlně, dále je tam návrh systému strategické komunikace, připravený Ministerstvem obrany právě na základě akčního plánu Národní strategie čelení hybridnímu působení.
Děkuji za dodržení času. Pane poslanče, váš čas, dvě minuty. A prosím o dodržování času.
Vážený pane premiére, kolegyně, kolegové. Já se obracím s interpelací, která se věnuje jmenování členů komise pro kontrolu zpravodajských služeb. A navíc, na konci funkčního období minulé vlády vznikl seznam deseti jmen, který byl k dispozici. Dostali ho i vaši poslanci a mohli jste z něj vybírat.
Děkuji. Pane premiére, váš čas - pět minut.
Ti, kteří ho mají a byli osloveni, tak se z různých důvodů neženou do tohoto orgánu.
Děkuji. Děkuji. Pan premiér má zájem o odpověď.
Role toho poradce je koordinační a myslím si, že něco takového tu chybělo. Jenom tady ještě připomenu, že třeba pro výkon kontrolní činnosti má orgán nezávislé kontroly tak, jak je to nastaveno, právo požadovat od zpravodajské služby všechny potřebné informace o činnosti, které souvisejí s prováděnou kontrolou, a tak dál a tak dál.
Děkuji. Nyní je na řadě paní poslankyně Mračková Vildumetzová, připraví se paní poslankyně Pošarová.
Vážený pane premiére. Já bych... Děkuji za slovo. Vážený pane premiére.
Stejným způsobem řešíme penicilinová antibiotika. Dovezli jsme nejenom penicilinová antibiotika, ale amoxicilin. Na vládě samozřejmě ten problém pravidelně řešíme, na příští vládu ponesu několik léků, kde budu chtít speciální schválení. Samozřejmě budu také koordinovat nějakým způsobem distribuci těch antibiotik, proto jsme vytvořili tu skupinu, které se účastní i zástupci nebo respektive prezident lékárnické komory, protože tam je obrovsky nutná spolupráce s lékárníky. Tady je potřeba poděkovat lékárníkům, protože oni jsou vystaveni neskutečnému tlaku a stresu, to všichni víme, ale oni jsou v tom zcela nevinně. Je potřeba si říct, že ta situace je problém v celé Evropě. Je potřeba si říct, že v celé Evropě chybí antibiotika, a já tedy nebudu lhát. Budeme trošičku muset porušovat zaběhnutá paradigmata a budeme muset mít vždy předepsaná ta antibiotika z penicilinových řad, která budou k dispozici. Ale budou k dispozici. Tady bude potřeba - a to si jsem plně vědom - velmi úzké spolupráce s odbornými společnostmi, s lékárnickou komorou, s dalšími, kteří se na tom podílí, včetně distributorů. Já budu opravdu pracovat na tom, aby ty léky tady byly, ony tady jsou a je potřeba poděkovat týmu pana náměstka Dvořáčka... a jeho kolegům.
Je zájem ještě o doplňující dotaz? Pan ministr ještě má zájem reagovat.
Omlouvám se a děkuji za ten dotaz. Tím, že jsme oba dva zdravotníci, asi si uvědomíme ten kámen úrazu. Hmotné rezervy nemohou ty léky distribuovat, to znamená, v tom je zásadní problém. Proto v návrhu zákona, který přijde, doufám, v prvním čtvrtletí do Poslanecké sněmovny nebo v druhém čtvrtletí, chceme, aby tyto zásoby léků v jednotlivých kategoriích - a teď snad budou dokončeny už v dohledné době analýzy všech těch kategorií - drželi distributoři. Já bych chtěl aspoň na tři měsíce, ale jsem ochoten debatovat třeba o dvou měsících, a uvidíme, co na to Poslanecká sněmovna, co na to distributoři. Druhá věc, co chci, aby v situacích, které jsou podobné jako tato, jsme mohli dělat to, co některé ostatní státy, a s některými z vás jsem o tom diskutoval napříč politickým spektrem, abychom mohli zabránit skupování a pak obchodování na internetu. Nicméně nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem, toto jsou legislativní změny, které jsou nachystané, a kroky, které teď děláme.
Děkuji, děkuji za slovo. Tuhle aktivitu kvituji, protože jsme jako Česká republika na tom v tomhle ohledu poměrně špatně. Jsme tuším za Litvou v Evropské unii druhým státem, který má nejvyšší počet lidí ve výkonu trestu. Před námi jsou potom v rámci celé Evropy snad jen země bývalého Sovětského svazu a Turecka. Je třeba tady s tímhle problém něco dělat, protože je dle mého názoru velmi hluboký. To je za mě v tuto chvíli všechno. Děkuji za pozornost a za odpověď pana ministra.
My v České republice data sdílíme. My je sdílíme dokonce možná jedni z nejvíc v Evropě, když to přeženu, a to v případě obrazové dokumentace. To, co je v České republice a na Slovensku, protože to je společný projekt těchto dvou zemí, a není nikde jinde na světě, je, že mohu okamžitě z jakékoliv nemocnice, z jakéhokoliv zdravotnického zařízení do jakéhokoliv zdravotnického zařízení v České republice nebo na Slovensku bez ohledu na to, jestli je státní, městské, krajské, soukromé, prakticky on-line, ihned odeslat obrazovou dokumentaci. Mohu takhle získat dokumentaci jakéhokoliv pacienta, pokud s tím pacient souhlasí, z nemocnice v Košicích a dostat ji okamžitě v nemocnici v IKEMu, což strašně zjednodušuje péči o akutní pacienty. To propojení je dáno dvěma systémy. Oba dva ty systémy jsou extrémně levné, takže se do nich mohou zapojit i praktičtí lékaři, v podstatě kdokoliv. Proto první věc, co jsem udělal, že jsem to nařídil metodickým pokynem, a chtěl bych, abychom toto vydali alespoň vyhláškou, lépe zákonem, což je ale velmi komplikované, protože musíme první mít přesně zmapovanou situaci ve zdravotnických zařízeních. A jak to souvisí s European Health Data Space. Samozřejmě tady vidí průmysl farmaceutický a zdravotnický průmysl určitý prostor pro využití, velmi zajímavý prostor pro využití. Z praktického hlediska - co to pro nás znamená. Je to výborný nápad, který Česká republika podpořila, a v rámci předsednictví jsme dva body posunuli dál. Ano, byly tady obavy, že to bude mít fatální dopad na pojišťovny. Ty obavy měla opozice, koalice, odborníci přes financování. Já jsem byl opatrný a chtěl jsem, aby pojišťovny fungovaly dobře, a slibuji, že v příštím roce tvrdý budu.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. A vycházejí mně pouze zdravotnická zařízení. A ještě jeden dotaz bych na vás měl, prostřednictvím paní předsedající. Děkuji za odpověď.
Děkuji, pane poslanče.
Přístroje jako takové nejsou problém, protože přístroje komunikují s nemocničními informačními systémy pomocí DICOM formátu. Umožňuje automatickou anonymizaci. Ten problém nejsou připojené přístroje, ten problém jsou data generovaná textově, to je problém, protože nemocniční informační systémy, ať už mají jakýkoliv text, mají v České republice specifické, a to je nadlouho a nechci zdržovat, specifické formáty a s tím musíme něco udělat. Já bych si dovolil zmínit kraj Vysočina a Rakousko, kde se ten projekt pilotoval a pilotoval se úspěšně.
Děkuji za dodržení času a pan vicepremiér Jurečka chce reagovat.
Nechci tady být ironický, ale přijde mi to poněkud zvláštní, minimálně poněkud zvláštní. To je ta situace teď. Jako svědek byl přizván v kauze Pískovny, ve které ale on vůbec jakýmkoliv způsobem není osobou, která by tam byla řekněme požádána o nějaké doplnění důkazů a podobně. To bylo také právně doloženo.
To je v pořádku. Děkuji.
Bylo to na základě znaleckého posudku za cenu, která je obvyklá. Takže to byly kroky, které byly realizovány, které byly naprosto logické. A znovu říkám, není tam nic, co by zavdávalo nějaké podezření pro nějakou výhodu a podobně, takže to já musím zcela odmítnout.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, Česká republika a její občané se potýkají s dlouhodobým nedostatkem některých léčivých přípravků. Problém v rámci péče o občany ale řeší i lékaři v rámci preskripce v tuto chvíli nebo už delší dobu například u antibiotik. Co poradit jim? Máte, pane ministře, radu pro ně? To, čím si procházíme, ukazuje, že problém je hlubší, ale hlavně vážný. Co dál, ptám se vás, pane ministře? O tom, že k nějakému zásadnímu posunu nedošlo, svědčí i veřejná vyjádření některých distributorů. Je tato situace diskutována na úrovni vlády? Nebyla by jedna z cest řešení například, aby stát měl uloženy ve skladech Správy státních hmotných rezerv některé tyto skupiny léků a v případě potřeby že by byly využity? Žádám vás, pane ministře, prosím vás, pane ministře, o řešení této situace, za což děkuji jménem občanů a odborné lékařské veřejnosti.
Vy jste zodpovědný za fungování vlády, vy jste si tu vládu vybral. A poslední: Jak jako premiér řešíte a jak apelujete na ministra zdravotnictví, který není schopen zajistit dostatek léků pro naše děti a občany?
Vážená paní poslankyně, jistě se vám nemusí líbit to, co vám na vaše interpelace odpovídám, ale odpovídám tak, jak to považuji za vhodné, a není to interpelace na prezidentského kandidáta, já žádný prezidentský kandidát nejsem, já prostě reaguji na dotazy. Takže ano, v tomto směru vláda v tomto roce výjezdní zasedání bude realizovat. Nemyslím si úplně, že rozvoj regionu závisí na tom, jestli se tam koná zasedání vlády, nebo ne, a to už je věc názoru a o tom jistě můžeme diskutovat jinde. Chci všem říct, že v oblasti antibiotik v tuto chvíli nehrozí, že by pacient nedostal léčbu, kterou potřebuje. V případě chybějícího primárně předepisovaného přípravku jsou dostupné účinné alternativy. Co dělá Ministerstvo zdravotnictví? Jedná s distributory, aby bylo možné dovézt léčiva z jiných států Evropské unie, ale také ze Spojených států, z Kanady a z Austrálie. Probíhá jednání se společnostmi, které dodávají léčiva na český trh. Výroba léčiv se plánuje dlouho dopředu a nelze ji navýšit ze dne na den nebo z týdne na týden. Ten problém je, že bohužel se týká celé Evropy.
Táži se paní poslankyně, zda má zájem o doplňující otázku?
Děkuji za odpovědi, pane premiére. Takže myslím si, že vím, že jste měli předsednictví, přesto si myslím, že je to smutné, že už jste ve vládě více jak rok a že jste jako vláda ještě nezavítali ani do jednoho regionu. Ty regiony potřebují pomoc, potřebují konkrétní pomoc, a měli byste tam jezdit. Ohledně léků - já jsem tady vystupovala ve Sněmovně a musím vám říct, že mám zahlcený mobil všech léků, kterých je v dnešní době nedostatek.
Pan premiér má zájem o odpověď. Prosím, pane premiére.
Nerad bych vedl nějakou nedůstojnou diskusi, abychom se chytali za slova. Znovu opakuji, výjezdní zasedání vlády v jednotlivých regionech na tento rok plánuji a považuji to za užitečné. Na druhé straně jsem přesvědčen o tom, že rozvoj regionů a naslouchání potřebám regionu není závislé na tom, jestli je tam výjezdní zasedání, nebo není. My jsme s hejtmany, reprezentanty regionu ve styku, ale nejenom s nimi, i s reprezentanty jiných institucí, občanů, a jsme si celkem dobře vědomi toho, co jsou problémy jednotlivých regionů. Proto, jak vám říkám, na letošní rok jsou plánována zasedání vlády v některých regionech.
Děkuji za dodržení času. Nyní je s interpelací na řadě paní poslankyně Pošarová a připraví se pan poslanec Kukla.
Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Farhan - faktickou rušíte, ano, takže pan poslanec Janulík má nyní možnost vystoupit k faktické poznámce. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, dobrý den všem. Podívejte se, tady pan ministr říkal, že se tím nikdo nikdy nezabýval. My jsme přece dobře věděli, že ve vyspělých státech kolem nás se čeká na endoprotézu dva roky, a ono to má svoje důvody. Takže nebyl důvod to v podstatě sledovat. Ale my jsme si na to všichni zvykli, celá společnost, všichni pacienti, doktoři, všichni jsme si na to zvykli, a najednou se to prodlužuje. Protože za covidu z mého oboru se neoperovalo. Teď jsme sem ještě pustili x , takže přijdou ty pojištěnky, nebudu konkrétní, úplně z jiných států a chtěly by být operované. Ale jsou, ale ne třeba u nás, ale v jiných státech. Děkuju.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Teď to byla celá série dotazů, tak já se pokusím velmi - pokud to půjde - stručně odpovědět. Technicky určitě jsem neřekl, vaším prostřednictvím, pane poslanče, že teď nevím ten termín, jaký jste použil, ale nebyl zájem nebo jak to... předchozích ministerstev. Ono to takhle není, on nebyl důvod. A tady, vaším prostřednictvím, naprosto souhlasím s panem poslancem Janulíkem, vlastně nebyl důvod, proč ta data takto sledovat. A dneska si možná v rámci interpelace, pokud se k ní dostaneme, pana poslance Farhana, vaším prostřednictvím, vysvětlíme, proč. Tyto termíny nemá smysl sledovat, protože akutní pacient má mít operaci akutně. Proto je samozřejmě optimální, aby pacient, který má potíže s kyčelními klouby, který má jakékoliv bolesti, který má jakýkoliv nález, byl zařazený na něco, co se jmenuje waiting list, a na tom waiting listu může na tu operaci čekat třeba deset let, může čekat poměrně dlouhou dobu. To znamená, vy můžete mít pacienta, který čeká řekněme čtyři roky na implantaci kyčelního kloubu a figuruje v tom seznamu waiting listu, a ano, má čtyři roky, kdy čeká na ten kyčelní kloub. To znamená, tady bych se chtěl zastat všech mých předchůdců, ať už byli z jakékoliv politické strany, že ono není úplně jednoduché ty parametry nastavit. Změnilo se to, že jsme si zvykli na denní hlášení profesora Duška, která jsou extrémně podrobná. Zas to není ničí chyba, protože musela rychle reagovat na nějakou akutní situaci, a není opřena o velký zákon. To je podmínka Úřadu pro ochranu osobních údajů. S tím vlastně diskutuji už téměř půl roku.
Ale tady v tomto případě si myslím, že by bylo dobré se nějak od nich poučit, protože tam zjevně ten systém nějakým způsobem funguje. Děkuji.
Pan ministr bude reagovat. Máte slovo.